Neměli jsme důvod se této trapné situaci vystavovat znovu na vládě samotné.
Proč tomu tak je? Teď tedy mluvím spíš ke koalici. - V průběhu jednání té vyšetřovací komise jsme nenarazili na žádný fakt, který by dosvědčoval, že někdo někdy někde definoval, že útvary s celostátní působností fungují neefektivně. Tím méně, že to bylo někde navrženo či projednáno. Já bych prosil o klid. Já jsem vás také nechal mluvit.
Já si pane poslanče klid zjednám. Já vás klidně přeruším a požádám kolegy, aby zaujali svá místa a v klidu vyslechli váš projev. Každému, kdo se řádně přihlásí, dám slovo. Zatím mám přihlášených šest faktických poznámek.
Tím jste přispěli k dalšímu významnému znevěrohodnění politiky nás všech, kteří tady sedíme. Pokud nám lidé nebudou věřit, pak nemáme moc šancí být těmi, kteří odvedou dobře svou práci, ke které jsme od lidí dostali mandát. Pro ilustraci, jak to všechno asi probíhalo. Lidé, kteří způsobují škody. Plukovníci, generálové, náměstci, ředitelé, úředníci. A děje se tak zejména ve chvíli, kdy se tito lidé začnou chovat jinak, než se u nich předpokládalo. Takže musí být vyměněni, protože vlastně nejedou na klíček. Nic takového nebylo. Anebo neříkají pravdu, a pak si zaslouží být potrestáni o to víc. Organizační změny tohoto typu a významu skutečně neomlouvá ani to, že odpovědná osoba, v tomto případě náměstek, nebyla schopna manažersky svou funkci zvládnout. To je takové to škatulata, škatulata, hejbejte se. Všichni jste tady měli plnou pusu Andreje Babiše. Já vám děkuji za tu reklamu, ale každý byste se měl starat o to, abyste měli zameteno před vlastním prahem, než budete kritizovat jiné. V řadě případů rozhoduje nikoliv odbornost, ale klientelismus, patolízalství, falešná loajalita a nekompetentnost. Ani to nebudu říkat. Tam i poručík, pokud má pravdu a dokáže si ji obhájit a prokáže své schopnosti, dostane šanci a generál se musí bez pardonu poroučet, protože kdyby tomu tak nebylo, tak už Izrael neexistuje. Takže podívejme se, jak to funguje jinak, a začněme přemýšlet o tom, proč tento stát pořád funguje tak blbě, jak funguje. První závěr. Mluvící hlavy to opravdu, ale opravdu neudělají. V opačném případě nás nečeká nic dobrého...
Prosím, pane poslanče, ještě chviličku... A ostatní diskuse v předsálí. Myslím to úplně vážně. Děkuji, pokračujte.
Z mého pohledu a z toho, s čímž jsem se v průběhu vyšetřování seznámil, je v kauze reorganizace na mě příliš mnoho více či méně souvisejících náhod. Ono se o tom sice dlouho mluvilo, ale nikdy se nezrealizovalo. A to není o tom, jestli plukovník Šlachta dostal nabídku, nebo nedostal. Já kdybych byl na jeho místě, tak bych se vám na to také vykašlal. Další příklad. Vyšetřovací orgány se sice zabývaly tím, aby zjistily, odkud a kam směřovala nějaká SMS. A jejich zjištění se nakonec ukázalo být zcela chybné, díky komisi. A upozorňuji, že jako politik mám právo na tyto spekulace, podle některých, nebo úvahy, protože jsem si to tam vyslechl a neberu ty věci jednotlivě a neberu to jako nepřímé důkazy. Beru to jako jakýsi systémový postup toho, jak se vlastně ta reorganizace provedla. Jinými slovy, aby bylo jasno o těch SMS. O tom telefonu už tady bylo řečeno. Komise to neprokázala. Neznamená, že se ty věci nestaly. Ty se staly. Bohužel, smůla.
Nerad bych mu sebral pořadí.
No mně už to hlava nebere.
Děkuji. Nyní pan ministr Chvojka se hlásí s faktickou poznámkou. Děkuji tentokrát za dodržování času od všech dalších. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Mrzí mě jedna věc. To se přece mohlo stát, když se to neprokázalo, ne?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Někteří možná špatně poslouchali, tak já znovu: Já jsem nenavrhoval svolání komise, já jsem navrhoval svolání výboru pro bezpečnost. Byl jsem první, který to tady navrhl. Takže to je k tomu. Nevím, proč se to tady teď otevírá, protože vy jste s tím nakonec souhlasila. A vy to dobře víte. A souhlasila jste s tím, jakým způsobem argumentoval šéf Vojenského zpravodajství a pan ministr. Zprávu jsem odhlasoval a znovu to říkám, ani jedno slovo neberu zpět, podepsal jsem to a já jsem ji nezpochybnil. To je všechno, co říkám.
Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Fichtner.
Za druhé - zpochybňování zprávy vyšetřovací komise je podle mne ostudné. Možná že by bylo vhodné si nastudovat Ústavu České republiky a jednací řád Poslanecké sněmovny. Za další - vaše medializace a politizace věcného problému byla ostudná, věrolomná a zištná. Za další - prosím, neohánějte se mandátem občanů, vy jste touto kauzou občany oklamali. A to mě mrzí nejvíc. A závěrem mohu ujistit kolegu Chalupu vaším prostřednictvím, pane předsedající, že já mám zameteno před vlastním prahem a na rozdíl od vás, kolegové z ANO 2011, mám v této kauze svědomí čisté.
Nyní pan poslanec Matěj Fichtner a připraví se paní kolegyně Černochová k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vrátil k tomu, co zde říkala paní poslankyně Černochová. Ale také proč? No pochopitelně, protože přístup k tomu, o čem bude hovořit, měl dlouho. Nevím tedy, jak to funguje u ČSSD, tam asi ty informace jsou sdíleny jiným způsobem.
Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.
Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody. A tak tedy vzniká otázka, a ta vznikala už tehdy - co se stalo? A na to měla dát odpověď vyšetřovací komise. Dámy a pánové, vyšetřovací komise na to žádnou odpověď nedala. Vyšetřovací komise řekla, že to neví. Včetně toho, že - to se píše opět v těch faktických zjištěních - došlo k podivné komunikaci z čísla, ze simky, která se potom podivně objevila v telefonu rodinného příslušníka našeho policejního prezidenta. A vedoucí státní zástupci se nebudou odvolávat na základě usnesení Poslanecké sněmovny.
Prosím pana poslance Váňu, potom byl přihlášen pan poslanec Gabal, potom pan poslanec Blažek a potom pan poslanec Kováčik. Takže všichni po dvou minutách.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem bedlivě poslouchal pana ministra. Tak to jen k těm časovým údajům. A to komise samozřejmě neřešila, protože to je jiné časové období. Tak jenom znovu připomínám, že pan ministr Pelikán nikdy neřekl, že v této souvislosti odstoupí, protože to řekl pan ministr Babiš, že pan ministr Pelikán bude muset asi odstoupit. I když o tom zpráva nepíše.
Děkuji, pane předsedající. Zajímavé bylo, že samozřejmě v následující debatě to neudrželi a výsledkem bylo hlasování výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání bodu reforma policie, dodnes se k němu nevrátil a nedokončil ho. To, že tato zpráva neobsahuje klíčové usnesení výboru pro bezpečnost o tom, že přerušuje a nemá stanovisko k reformě policie, považuji za její závažný nedostatek. Ta zpráva to neobsahuje.
Je tam všechno v pořádku? Nic víc, to žádný zásah není To žádný zásah politiků rozhodně není. A pokud to usnesení bude přijato, bude to usnesení Poslanecké sněmovny. Ta část se jmenuje Nejpodstatnější faktická zjištění. A já doplním: Která jsme slyšeli my. Není to tam. To se nejmenuje Všechna faktická zjištění. Nehledě na to, že někteří členové této komise byli i členy toho výboru. Takže o tomhle jsme věděli. Ale tam se to pouze neuvedlo jako ta nejpodstatnější faktická zjištění.
Pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Chalupa.
Chci říci, že poslanecký klub KSČM oceňuje, že komise zabývající se především věcnými podstatami těch jevů, které měla vyzkoumat, odvedla dobře svoji práci a po dlouhé době je tady vůbec ukončení činnosti komise s nějakým závěrem. To oceňuji. Ostatně i náš člen komise odvedl velmi dobře svoji práci a je tak hodnocen nejen námi, ale i z toho širšího pohledu.
Když se podíváte na billboardy, které vyvěsilo hnutí ANO, tak ty vypovídají samy za sebe. Jestli došlo k něčemu brutálnímu, tak to byl brutální atak na sociální demokracii a na ministra vnitra. Tam je napsáno - já vám to přečtu: "Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii." Žádná likvidace nezávislé policie se neprokázala. Podobných ataků samozřejmě následovala celá řada, nejen na billboardech, ale i mediálních. Chci znovu říct, nic z toho, co bylo na těch billboardech, na autobusech se neprokázalo. Jemu je blízká agresivita, jemu jsou blízké brutální výpady proti politickým soupeřům a ekonomickým soupeřům, to je jeho standardní metoda. Víte, to, co zde zmiňuji, vtažení policie do politického boje, je hra s ohněm. Já bych se vám pokusil připomenout, o co vlastně v Kubiceho zprávě šlo. Tehdy byl bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny vtažen a posloužil jako ventil k tomu, aby z Kubiceho zprávy pronikly do médií různé spekulace, dohady, drby, lži a nepodložená obvinění vůči sociální demokracii, vůči Jiřímu Paroubkovi. Před volbami se nafoukla bublina s nehoráznou špínou, která následně splaskla, nařčení se neprokázala. Nicméně Kubiceho zpráva posloužila svému účelu. Ovlivnila tehdy parlamentní volby, oslabila premiéra Paroubka a vytvořila prostor pro nástup pravicových vlád. Po prozkoumání vyšetřovací komisí konstrukce v ní obsažené splaskly stejně jako Kubiceho zpráva. A to zde zmínil předseda vyšetřovací komise, to před sebou máte písemně. Šlachtovu zprávu dle mého mínění lze tedy označit za Kubiceho zprávu číslo dvě. A pan Šlachta podobně jako jeho předchůdce Kubice dostal za dobré služby významné místo ve státní správě. Zcela náhodou v Babišově resortu. Otázkou je, zda ve finále nebude panem Babišem odměněn ministerskou funkcí stejně jako pan Kubice, pokud na to bude mít pan Babiš vliv. Já jsem přesvědčen o tom, že vtahování represivních a bezpečnostních složek do politického boje je nepřijatelné a ohrožuje samu podstatu demokracie. Využívání represivního aparátu státu k získání a udržení politické moci je metodou vlád autoritativních a totalitních režimů. To bychom si měli všichni uvědomit. Chápu, že toto vidění světa je zřejmě Andreji Babišovi vzhledem k jeho minulosti blízké, ale pro demokraty, pro ryzí demokraty, nemůže být akceptovatelné. Já prostě s těmito metodami zásadně vnitřně nesouhlasím. Děkuji za pozornost a věřím, že i závěry této komise si pan Babiš vezme k srdci.
A nezlobte se na mě.
Můžete mi prosím ukázat ten odposlech, o kterém hovoříte? Co to je za odposlech? Proč urážíte člověka, který sloužil tomuto státu? Já vás vyzývám, abyste se buď okamžitě omluvil, anebo abyste doložil, o kterých odposleších hovoříte. Já jsem o takovém odposlechu nikdy neslyšel. Doložte ten odposlech, nebo se omluvte! Tak z čeho ti lidé prosím pěkně čerpali při veřejných obviněních? Vy jste měli naprosto stejné odposlechy, naprosto stejné výsledky v jednotlivých protokolech, vy jste měli naprosto stejnou materii, kterou měli oni. Ale policejního prezidenta generální inspekce, ne policie, vyšetřovala několik měsíců.
Pokud se přihlásíte do řádné rozpravy, samozřejmě můžete využít i své přednostní právo. Nyní pan předseda Pavel Kováčik, potom paní poslankyně Černochová podle pořadí.
Tam, kde komise zjistila pochybení, tam podala trestní oznámení. Tam, kde komise podle mého soudu zjistila pochybení v oněch pravidlech, tam navrhla určité usnesení, nebo návrh usnesení, které jsme i za tu hodinu stačili poměrně dobře posoudit a zachováme se každý k němu. Ale tím pravidlem není koaliční smlouva. Zrovna tak není to, co jste tady prostřednictvím předsedajícího tvrdil, že musíme respektovat to, že nám vládnete. A znovu opakuji to, co jsem říkal již před chvílí. Řešte si koaliční spory jinde, netahejte to sem! Je přednostní být ve vládě než dodržování pravidel?
Nezlobte mě, já vám budu vypínat po druhé minutě mikrofony. Dodržujte prosím pravidla faktické poznámky, nebo se přihlaste řádně do rozpravy.
Také bych ráda reagovala na to vystoupení ve stylu deus ex machina pana kolegy Chalupy. To, co tady kolega Chalupa říkal, by možná se dalo uvěřit komukoli jinému, ale ne jemu. Byla jsem to já, která tady opakovaně navrhovala vyšetřovací komisi ke kauze Fajád. Tohle všechno byly věci, které jsme chtěli my ve vyšetřovací komisi na kauzu Fajád slyšet. Vy jste nám to zablokovali. A přesně jak tady říkal kolega Kováčik. Víte, pro vás to musí být strašně těžké. Mně je jasné, že v hnutí ANO jste asi musel dostat strašnou čočku. Předpokládám, že ten projev jste si nepsal. Protože skutečně za hodinu napsat sedm stránek není možné. Takže prosím, nehrajte to tady na nás. Netvařte se jako jediný spravedlivý. Už vám to tady nikdo nevěří.
Byla první. Pan předseda Blažek také s faktickou poznámkou.
Před třemi lety jste tady vyjádřili důvěru celé této vládě. Nejen Andreji Babišovi nebo Martinu Stropnickému, ale i ministru Chovancovi a tak dál. Tu důvěru jste neodvolali. A já nemám co odvolávat. Já jsem nikdy žádnou důvěru této vládě nevyjádřil. Když pozoruji průběh policejní krize, za toto rozhodnutí se vůbec nestydím. Já jsem také nesouhlasil s tou argumentací, kterou jsem slyšel často v médiích, že je to vlastně jenom věcí ministra vnitra a policejního prezidenta, co bude v policii. A byla to jedna z těch chyb, jak se ta reforma připravovala, a to bez jakékoli diskuse.
Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní pan poslanec Roman Sklenák také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, pane předsedo.
Vy jste jako zástupci hnutí ANO oblepili na podzim republiku billboardy "Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii" a podobnými. Vy jste naprosto bezprecedentním způsobem zneužili policii, policejní špičky a státní zástupce ve svém politickém boji. Koaliční smlouva je mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL a nemusíme to tady řešit před ostatními. Mně to bylo úplně ukradené. Ale když už o tom mluvíte, tak kterou část prosím vás považujete za porušenou? Zachováme základní organizační strukturu, tedy Policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. To přece platí. Tak už nechte koaliční smlouvu koaliční smlouvou.
Ta zpráva, prosím vás, přece vůbec nebyla určená pro nás. Copak jste to nikdo z vás nepochopil? Já to aspoň takhle chápu.
Já rozumím tomu, že každý z vás si závěry naší komise, tu závěrečnou zprávu, interpretuje po svém a prostě i politicky účelově.